Děkuji za všechny předkladatele tohoto návrhu zákona, kteří jsou téměř ze všech poslaneckých klubů Poslanecké sněmovny. Na projednání tohoto návrhu skutečně čekají lidé se zdravotním postižením, ale i jejich zaměstnavatelé. A zde je tedy problém, který tato poslanecká iniciativa, náš poslanecký návrh, se snaží řešit. Snažili jsme se, aby to tak bylo, a myslíme si, že je to správné.
Vážené paní poslankyně, vážení páni poslanci, vážení členové vlády, zahajuji druhý jednací den 34. schůze Poslanecké sněmovny a všechny vás vítám. A podzim byl zřejmě plodný, neboť dnes, 11. září, slaví narozeniny náš pan kolega František Vácha. Dnešní jednání bychom měli zahájit projednáváním bodů z bloku třetího čtení, u nichž byly splněny zákonné lhůty. Já vás poprosím všechny o klid v sále. Teď jsem si vzpomněl, že jsme nepřivítali nového ministra kultury včera. Takže pane ministře, ještě v nové funkci, hodně zdaru. Poprosím poslankyně a poslance, kteří mají zájem o vystoupení k pořadu schůze...
Je to v rámci druhých čtení. Je to zařazeno na schůzi. Je to jenom drobné předřazení. Prosím o podporu tohoto návrhu.
Já vám děkuji.
A chtěl bych v případě, že Poslanecká sněmovna tento bod zařadí na svůj program, jej dát jako první bod dnešního jednání pevně.
Mám zde písemnou přihlášku, pan poslanec Ondráček.
Dobrý den, kolegyně, kolegové. Je to novela zákona o obecní policii. Je to materiál, který vznikl na podvýboru pro Policii České republiky, obecní policie a soukromé bezpečnostní služby. Takže nepředpokládám nějaké delší projednávání. A Parlamentní institut vydal stanovisko, že tento návrh není v rozporu s legislativou EU. A slibuji, že do konce roku určitě s ním nepřijdeme, protože bychom i požádali o prodloužení lhůty a zabývali bychom se tím potom na jaře příštího roku.
Bude lépe, když s nimi budeme diskutovat o možnostech dalšího vzdělávání.
Já vám děkuji. V obecné rozpravě nemám nikoho dalšího přihlášeného. Zahajuji podrobnou rozpravu. Připomínám, že pozměňovací a jiné návrhy přednesené v podrobné rozpravě musí být vždy odůvodněny. První přihlášená je paní poslankyně Červíčková.
Tím prvním návrhem je návrh, který má souvislost na i nedávno medializované kauzy velkých šelem a problémů způsobených jejich chovateli, případně i jejich chovatelům. Současně se týká i otázky přesunu a chovu primátů. Jedinou výjimkou je přesun opic od soukromé osoby do schváleného zařízení po odsouhlasení kompetentními autoritami členských států. Nicméně se stále častěji vyskytují případy nelegálního obchodu s primáty v rámci České republiky, či dokonce odeslání do zahraničí s tzv. darovací listinou, přičemž takovou možnost legislativa nezná, a s tím související neznalosti chovatelů, pokud jde o právní předpisy a podmínky obchodování se zvířaty i nakládání s nimi. Z tohoto důvodu pak není možné zjistit, odkud které zvíře pochází, neboť jednotlivá zařízení si zvířata mohou přemisťovat, a o to jde, bez požadovaného dokladu a často i bez vědomí příslušné krajské veterinární správy. Podobné podmínky obchodování jsou i u šelem, kde v rámci Evropské unie navíc platí ještě mírnější požadavky než u primátů pro přesun zvířat. Je to tedy jenom vyjádření chovatele. Chovatel nemusí být vždy úplně kvalifikován, podotýkám. V rámci České republiky jsou podmínky přemisťování primátů a šelem minimální. V zásadě není nutné kontaktovat ani místně příslušnou krajskou veterinární správu, ani vystavovat žádný doklad o přemístění do jiného chovu. Chovatelé i obchodníci této situace v některých případech zneužívají a přes Českou republiku je často přemisťováno velké množství těchto druhů zvířat, aniž by o tom byl veden nějaký záznam nebo evidence. V případě opic je ve finálním návrhu aktu Komise přenesené působnosti stanovující podmínky přesunu suchozemských zvířat a násadových vajec stanoven požadavek na souhlas kompetentní autority při přesunu nehumánních primátů z neschváleného do schváleného zařízení i v rámci jednoho členského státu. Podmínky přesunu mezi soukromými chovateli, tedy neschválenými zařízeními, však Evropská komise nadále ponechává na každém členském státu.
V posledních měsících tu padají obvinění, že paní ministryně Benešová ohrožuje nezávislost státních zástupců, a to jen tím, že by mohla jmenovat jiného nejvyššího státního zástupce. Ostatně to, aby evropský žalobce byl skutečně loajální ke svému zaměstnavateli v Bruselu, má zajišťovat i mnou zmíněný plat, který je vyšší než plat prezidenta, vyšší než plat jakéhokoliv českého ústavního činitele. Ty, kteří chtějí upřímně hájit zájem České republiky a jejích občanů, prosím, nehlasujte, stejně jako SPD, pro tento zákon.
Než dorazí k mikrofonu, tak vás seznámím s omluvenkou.
Protože já jsem nikdy neřekl, že budu podporovat tento institut. Takže bych prosil pana kolegu Okamuru, aby nepoužíval v této souvislosti spojení, že KSČM něco takového podporuje.
Děkuji za slovo.
Děkuji. To je procedurální návrh. Potřebujeme ještě podporu druhého klubu případně, aby to bylo možné.
Já se připojuji k návrhu pana předsedy Michálka.
Tím máme podporu dvou klubů. Kdo je proti?
Děkuji za slovo.
Děkuji a poprosím kolegy, abychom zachovali do konce jednání klid. V tuto chvíli nemám dalších přihlášek do obecné rozpravy, takže pokud se nikdo nehlásí, obecnou rozpravu končím. Není, v tom případě se posuneme do podrobné rozpravy, kterou tímto zahajuji. Jako prvního zvu do podrobné rozpravy pana poslance Výborného.
Děkuji. Já se tímto přihlašuji k pozměňovacímu návrhu číslo 3335, o kterém jsem teď tady hovořil.
Také děkuji.
Zatím nemám žádnou další přihlášku. Prosím, vaše dvě minuty.
A já nerozumím tomu, proč až 25 let poté. Co se týká faktické poznámky pana poslance Kalouska. Takže prosím, berte to v celém tom kontextu.
Děkuji. Od 15.20 do konce jednání se omlouvá pan poslanec Jan Skopeček. Prosím.
Vážené kolegyně a vážení kolegové, já bych chtěl jenom stručně reagovat na paní ministryni Maláčovou. Tak to je jedna věc, co nám vadí.
Prosím.
Děkuji za reakci, paní ministryně. To, že výrok byl vytržen z kontextu, neznamená, že není pravdivý, což jste nepopřela ani vy. Vy jste ho sice použila za nějakým účelem argumentace zvyšování důchodů, ale nikdy jste nepopřela, že ten výrok je pravdivý.
Nyní paní poslankyně Gajdůšková na faktickou, zatím poslední přihláška. Prosím, máte slovo, paní poslankyně.
Já si dovolím reagovat na pana kolegu poslance Ferjenčíka. Nechtěla jsem, ale skutečně už to nemohu vydržet, protože ono je potřeba taky vědět trošku historii a pamatovat si. Prosadili jsme zákon o valorizaci.
Děkuji.
Já bych jen chtěl stručně reagovat na kolegyni Gajdůškovou.
Děkuji. Já bych ještě reagovala na pana poslance Ferjenčíka, který tvrdil, že mi vadí, že ten pozměňovací návrh předložil Senát. Minulý rok byl ten pozměňovací návrh zpracován skutečně technicky špatně a já jsem letos chtěla věcnou debatu o tom, proč zvyšovat důchody ženám až po 25 letech. Pokud se skutečně zaklínáme tím, že chceme řešit nespravedlivé penze žen, tak moje otázka je - proč až po 25 letech.
Děkuji za slovo. Jestli máme objektivně zhodnotit, jestli se důchodci měli lépe tehdy, nebo nyní, tak musíme zkoumat samozřejmě kupní sílu důchodců, nikoli poměr k průměrné mzdě.
Děkuji za slovo. On říkal, že musí poslouchat pana poslance Kalouska, jak říká, že se důchodci za něj měli lépe. Já jsem si dovolil citovat jenom vaši ministryni práce a sociálních věcí, která tuhle větu řekla, publikovala. A já ji v tom podporuji, protože to je věta pravdivá. Co se týče kupní síly, tak vás prosím jako vysoce kompetentní osobu v této oblasti, abyste si porovnal ceny ze spotřebního koše důchodcovského v roce 2012 a dnešní ceny z téhož koše, a zjistíte, že to taková sláva není, jak nám tady tvrdíte.
Nyní s faktickou poznámkou paní poslankyně Jana Černochová. Prosím, vaše dvě minuty.
Nacházíme se v projednávání bodu, který nám s novou úpravou vrátil Senát.

To znamená, to je první věc, která byla odstraněna.

Druhá připomínka paní ministryně byla, že to není systémové řešení, protože se to týká jenom části žen. Já si myslím, že lepší je nějaká spravedlnost než žádná. Uvedu příklad. Představme si muže, který se narodil v roce 1935, 24 let studoval, pak byl rok na vojně, to znamená, nastoupil do práce po 25 letech, to znamená v roce 1960, potom 35 let pracoval, to znamená, že mu bylo 60 let, a psal se rok 1995 a on šel do důchodu. Protože měl vysokou školu, byl na vysoké manažerské funkci, protože byl šikovný, tak si ji udržel ještě poté, co proběhl rok 1989, a má 16 nebo 17 tisíc důchodu. A protože se narodil v roce 1935, to znamená, že v roce 2020 mu bude 85 let, tak se mu těch 16 tisíc měsíčně nebo 17 tisíc měsíčně zvýší na 18 tisíc měsíčně. To se stane s tímto mužem, který 35 let pracoval. To znamená, do práce nastoupila ne po 25 letech, ale po 20 letech.

Takže tady máme muže vysokoškoláka, kterému je 85, má 16 tisíc důchod a my mu dáme 17 tisíc v roce 2020, nebo už ho má.

Takže to je k té spravedlnosti. To je konkrétní příklad. Mohl bych říkat i konkrétní jména, nebudu. Těch 20 tisíc jsou většinou horníci, pracovníci v uranových dolech atd., a přiznávám, že tam jsou maximálně 2 tisíce policistů a případně vojáků z povolání. Přiznávám to. S tím, že je otázkou, jestli muž, kterému je 85 let a má důchod 16 nebo 17 tisíc korun, nutně potřebuje slevu na jízdném, tak aby byla třetinová.

A tam, pokud se nemýlím, teče 6 miliard. Kdyby tito senioři s takto vysokým příjmem třeba nárok na tu slevu neměli, možná že by jim to úplně tak nevadilo, protože jiní, potřebnější by ty peníze naopak dostali.

To je na závěr ode mě, nebo v tuto chvíli, pardon, ode mě všechno.
Děkuji. Nechcete. Také nemá zájem se vyjádřit.
Děkuji panu zpravodaji. Otevírám obecnou rozpravu, do které mám přihlášené dva poslance. První je pan Radek Holomčík.
Děkuji za slovo. Ke svým návrhům se ještě přihlásím v podrobné rozpravě.
Prosím, máte slovo.
Děkuji za slovo. Tento nenápadný zákon řeší řadu věcí, které občany trápí. Ještě jsem chtěl zmínit informaci včelařům. Já jsem aktivním včelařem, chovám včely už pár let.
Děkuji.
Další změny jsou vyvolány přehodnocením požadavků na prováděcí předpisy, případně na drobné formulační změny.
Děkuji za slovo.
Jenom pro vysvětlení, pane předsedající.
Končím tímto podrobnou rozpravu a končím druhé čtení tohoto návrhu. Dalším bodem je Z pověření vlády předložený návrh zákona uvede ministryně spravedlnosti Marie Benešová, kterou prosím, aby se ujala slova.
Z nějakého důvodu mi tady naskočila faktická poznámka pana poslance Ivana Bartoše, ale to je asi něco z minula, takže já ji s dovolením odmáznu. O zrušení omluvy žádá pan poslanec Radek Zlesák. Byla to omluva do konce týdne, ale pan poslanec je na jednání přítomen. Jedná se o Senát vrátil návrh zákona s pozměňovacím návrhem. Informace k pozměňovacímu návrhu vám byly rozdány do vaší pošty. Prosím.
Vážené paní poslankyně, vážení páni poslanci, tento návrh zákona navyšuje k 1. lednu 2020 valorizaci důchodů nad rámec současné platné zákonné úpravy. K nadstandardnímu navýšení důchodů mě vede přesvědčení, že nejen pracující, ale i naši senioři a seniorky mají těžit z ekonomického růstu. Připomínám, že zaměstnancům podle nejnovějších dat rostou mzdy v průměru o 7,2 % ročně. Navýšení o 900 korun v průměru se skládá ze dvou částí. Takto tedy vznikne suma 900 korun v průměru. Připomínám, že ve Sněmovně byla tato novela přijata jednomyslně, záměr byl podpořen i v Senátu. Senát však přijal k novele pozměňovací návrh. Dlouhodobě se domnívám, že tento systém, nebo náš důchodový systém, musí pečující osoby oceňovat a jejich situaci zohledňovat. Podpora seniorek, které vychovaly děti, si zaslouží samostatnou a lepší úpravu, více spravedlivou, a já ji předložím v následujících měsících.
To byla paní ministryně a nyní prosím, aby se slova ujal senátor Miloš Vystrčil.

To je první věc, kterou jsem chtěl říct.

To je první pozměňovací návrh. Tímto návrhem zavádíme právě tu velmi jednoduchou evidenci. Ten návrh zní: Dosavadní novelizační body se přečíslují.
Děkuji. Prosím, pane poslanče, máte slovo. Dalším v pořadí je pan poslanec David Pražák.
Jedná se o pozměňovací návrh, který má dva dokumenty, nebo dvě části.
Tímto jsem vyčerpal všechny přihlášky v podrobné rozpravě. Končím podrobnou rozpravu. Zeptám se na případná závěrečná slova. Není zájem ani ze strany pana ministra, takže končím tímto druhé čtení tohoto návrhu. Dalším bodem je
Součástí návrhu zákona je rovněž novela zákona o správních poplatcích, která umožní vybírat správní poplatky za úkony prováděné podle nařízení. Vládní návrh zákona projednal zemědělský výbor Poslanecké sněmovny Parlamentu České republiky na své schůzi 4. září 2019 a svým usnesením doporučil Poslanecké sněmovně Parlamentu České republiky schválit vládní návrh zákona ve znění přijatých pozměňovacích návrhů.
Děkuji panu ministrovi. Návrh jsme v prvém čtení přikázali k projednání zemědělskému výboru jako výboru garančnímu.
Zemědělský výbor přijal dvě usnesení. Zemědělský výbor Poslanecké sněmovny Parlamentu České republiky po úvodním slově náměstka ministra zemědělství Pavla Veselého a po zpravodajské zprávě poslance Josefa Kotta a po rozpravě
Je to sněmovní tisk 278, o provozu vozidel na pozemních komunikacích. Do druhého čtení je jenom jeden pozměňovací návrh, a to můj, kterým vyhovuji požadavku, nebo návrhu Ministerstva dopravy. Takže za tyto body.
Nebo jedním hlasováním o návrzích pana předsedy Kováčika? Asi jednotlivě, vidím, že je tady vůle hlasovat takto. Takže je zopakuji. Zahajuji hlasování. Kdo je proti? Tento návrh byl přijat. S náhradní kartou číslo 16 hlasuje pane poslanec Birke. Tento návrh byl také přijat. Dále je zde návrh pana předsedy Bartoška, abychom zařadili na pořad této schůze nový bod, který nazval, zdali jsem si to dobře poznačil, Stanovisko vlády k sílícímu extremismu... Zahajuji hlasování.